Z těch třech letech jste udělali jeden furt a penzijní reformu jste zrušili. To by bylo férové.
No, možná jsem to pochopil špatně, ale já nechápu toto vyjádření. Přece je to tak, že ta sleva je kompenzována státem. Možná jsem to pochopil špatně, ale skutečně nechápu, jaký dopad to má na rozpočet kraje.
Peníze z ekonomiky by tam nezmizely, ale byly by využity jinak a státu by se vrátily jinou cestou. Takže zrušením této daně nebude jinak ohrožena funkce státu, ale spoustě lidí by její zrušení ulehčilo život. A poslední argument, abych dlouho nezdržoval. Takže máme tady nerovnost před zákonem a to je další důvod, proč navrhneme zrušení, případně snížení této daně.
Děkuji panu poslanci Munzarovi. A než dám faktickou poznámku - bude faktická poznámka pana poslance Pavla Plzáka - tak přečtu omluvy. Tak pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou.
A jinak samozřejmě u nás je bráno, zdá se mi v poslední době, jako nárokové mít vlastní bydlení. Já si prostě nemyslím, že to je pomalu lidské právo mít vlastní bydlení. Já si to opravdu nemyslím.
Děkuji. Další faktická poznámka pan Vojtěch Munzar a přečtu omluvu - pan Václav Klaus od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů.
Proto jsem mluvil o ekonomickém rozvoji. Samozřejmě že každý se může rozhodnout, jak chce. Někdo preferuje vlastnické bydlení, někde preferuje nájemní bydlení podle toho, jak to v životě potřebuje.
Další faktická poznámka pan poslanec Leo Luzar.
Těžko poslouchat bez reakce takový ekonomický nesmysl, že koupě vlastního majetku není investice. To je přece úplně jednoduché. Ale kdy reálně vznikne nový stavební zákon? A to neberte jako kritiku, spíš jako řečnickou otázku, kdy tady to můžeme snížit, tu cenu a dostupnost bydlení velmi, velmi rychle bez obrovských zásahů do příjmů státního rozpočtu. O tom určitě povedeme debatu v rámci druhého čtení a na výborech.
Pan poslanec Jan Skopeček s faktickou poznámkou, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.
Já jsem chtěl zareagovat na ten ekonomický nesmysl pana kolegy Luzara. Každý, kdo si v době nízkých úrokových sazeb, které v minulých letech existovaly, vzal hypotéku a koupil byt, jehož ceny v poslední době nebývale rostou, tak jednoznačně udělal dobré ekonomické rozhodnutí a samozřejmě na tom vydělal.
Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Ono záviselo také na tom, kdy jste tu nemovitost koupil. A pokud jste ji koupil řekněme v roce 2015, tak de facto skoro každý, kdo ji teď prodává, na tom nějakým způsobem vydělal. Ale důležité je to, co tady řekl pan kolega, že vlastnictví zavazuje.
Tak faktická poznámka pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče. Nemám tady žádné faktické, vracíme se zpátky do obecné rozpravy.
Vážené dámy, vážení pánové, já bych rád řekl, že jako Piráti podporujeme zlepšení dostupnosti vlastnického bydlení v České republice těm fyzickým osobám, které doopravdy v té nemovitosti bydlí.
Myslím si, že obslužnost krajů a především obcí bez dohody obou subjektů není možná. Upozorňuji na to, abychom takovéto záležitosti nedělali, a samotnému se mi tento krok vůbec nelíbí.
Děkuji za slovo. Dále mi dovolte, abych zareagovala na některé poznámky, které zde zazněly, a to především na některá slova paní poslankyně Mračkové, prostřednictvím pana předsedajícího. Poté bych ráda zareagovala na to, co tady zaznělo z vašich úst, prostřednictvím pana předsedajícího paní poslankyně Mračková, o tom, že to rozhodně nebude mít dopad na snížení na jízdné. Nám jde o něco jiného. Dále také dochází k tomu, že je poměrně stoupající inflace, která samozřejmě také každým rokem navyšuje automaticky výdaje na veřejnou dopravu. Samozřejmě souhlasím s tím, aby mzdy řidičů byly navyšovány, protože jinak není možné je udržet, a všichni víme, jaký je nedostatek řidičů. Také je pravdou, že z této částky nepřijdou kraje a obce o částku celou, nýbrž o 219 milionů. To je jedna věc, kterou jste, paní poslankyně, říkala prostřednictvím pana předsedajícího, ale zapomněla jste říct, že ty zbývající stovky milionů těm krajům právě zůstanou a mohly by je využít na to navýšení výdajů, o kterém jsem hovořila. Proto mě překvapuje, že náhle tedy došlo ke změně názoru a máme tady dvě stanoviska, čemuž tedy upřímně nerozumím. Děkuji za pozornost.
Já také děkuji. A nyní prosím s faktickou poznámkou paní poslankyni Mračkovou.
Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi reakci. Já tady ten mail mám před sebou, paní poslankyně Kovářová, poslala jste mi ho 26. října. Mě strašně překvapuje, že tento návrh zákona předkládají Starostové a nezávislí. Ti přece vždycky za ta města a obce bojovali. Vždyť dojde k tomu, že oni v rámci rozpočtového určení daní ty daně nedostanou. Já chápu, ten návrh by byl dobrý pro ten kraj, který si založí vlastní dopravní podnik. Já vám garantuju, že přijdou. Jako chodí každý rok a jako každý rok s nimi uzavíráme dodatek ke smlouvě. Tak já pořád nevím, na co to bude mít dopad. Že to dostane dopravce.
Také děkuji. V tuto chvíli jsou vyčerpány faktické poznámky, stejně tak je vyčerpána... Prosím.
Já bych také chtěla umět manipulovat s údaji jako vy, paní poslankyně Mračková prostřednictvím pana předsedajícího.
Po ní jsem přihlášen s faktickou poznámkou já. Prosím, paní poslankyně.
Já si totiž myslím, že je dobře, že jsme tohle téma otevřeli. Prosím, nepískejte. Myslím si totiž, že právě taková ta určitá výzva, nebo poslání, nebo v podstatě ta myšlenka, že by ti, kterým bude zkrácena odměna, ji vlastně symbolicky bez dlouhého uvažování dali ve prospěch těch ostatních, se mi líbila. To za prvé. A za druhé velmi stručně dvě věty. Prostě v České republice to dořešené není, třeba jako v Německu to dořešené je.
Nejprve na pana předsedu Kalouska, jehož si vážím za to, že většinou poslouchá bedlivě diskusi a reaguje adekvátně. Já jsem opravdu nezpochybňoval to, že se zabýváme projednáváním tohoto zákona, ani ten návrh jako takový. To samozřejmě není proti principům parlamentní demokracie. Já jsem varoval před určitou argumentací, kterou tady použili někteří kolegové a která by mohla směřovat k tomu, že různými formálními postupy anebo sami sebe navzájem budeme hodnotit, zda jsme pracovití, nebo nepracovití politici, a to skutečně přísluší jenom občanům, našim voličům, a na tom trvám. A ta druhá poznámka se týká vystoupení pana předsedy Bartoše. To tak prostě není. Důvodů, proč lidi nechodí ke konkrétnímu typu voleb, je celá řada. Protože tím výsledkem by pravděpodobně bylo, že se účast lidí v jednotlivém typu voleb ještě dále sníží.
Já bych chtěl nejdřív zareagovat vaším prostřednictvím na pana předsedu Bartoše, případně na pana kolegu Ferjenčíka. Ale myslíte si, že to uděláte tou politikou, že nutíte neustále ty ostatní, aby se permanentně z něčeho vyviňovali? Vždyť lidé v těch městech vědí, koho volí. Vědí, že mají za starostu poslance. Ale já jsem se přihlásil ještě kvůli jedné věci. Já se chci zeptat předkladatelů: Proč v tom návrhu nejsou poslanci Evropského parlamentu? Poslanci Evropského parlamentu, teď jsme tady měli možného kandidáta na pražského primátora jako poslance Evropského parlamentu. Proč to tam není?
Žádná další přihláška s faktickou poznámkou zde není. Přejdeme k rozpravě. Přihlášeni jsou pan předseda Kalousek, pan předseda Michálek a pan poslanec Jelínek.
Ale už nerozhodují o těch odměnách. O tom nerozhodují voliči. Na té centrální úrovni to pokládáme za samozřejmé. Nikoho nenapadne, že by měl brát poslanec plat, když je i ministr nebo senátor. Prostě ministři berou plat ministrů a funkci poslance a senátora dělají zdarma, protože obě dvě ty funkce dělat na full time nejde. Když jsem byl ministr financí, tak jsem tady sedával jako ministr financí, ale opravdu jsem nevykonával funkci poslance. Poslanci, hejtmani i starostové jsou placeni dominantně ze tří daní.
Teď když ho předkládá paní kolegyně, a já jsem tedy pod tím také podepsán, tak už jsme dostali souhlasné stanovisko, že to je v pořádku, a vešlo se to do jednoho odstavce. Tak já děkuji, že vláda je natolik flexibilní, že tuto dobrou myšlenku podpořila a že si ji bere za svou, že se k ní hlásí. Cením si toho, že tento návrh tady projednáváme a že ho předložila skupina poslanců ANO. My na něm budeme spolupracovat, stejně jako jsme spolupracovali teď například na mimořádné schůzi k platům politiků s SPD, my budeme spolupracovat se všemi politickými stranami, se kterými se překrývá náš program. A poslední věc, kterou bych vám rád řekl, je velmi zajímavá. A toto je přesně ta věc, proti které vystupovala jedna z hlavních postav naší historie, a to je Jan Hus, který systematicky kritizoval tento nežádoucí fenomén mnohoobročnictví.
Máme tady čtyři přihlášky k faktickým poznámkám.
Musím říct, že já jsem samozřejmě na demagogii z české politiky zvyklý, takže mě to nepřekvapuje. Nicméně se nesmířím s tím jenom tak a budu vždycky demagogii nazývat demagogií. To je vše, co jsem řekl, a na tom nadále trvám. A pane předsedo Michálku, nezlobte se na mě, ale srovnávat mnohoobročnictví s volenými funkcemi, je opravdu směšné a komické. Takže dělal dvě funkce.
Děkuji, pane místopředsedo. Protože to je historie, která by nás měla zajímat a na kterou jsme se i v našem právním řádu několikrát odkazovali. Víte, mně to vůbec z úst pirátů přijde strašně pokrytecké. A víte, co mně na tom přijde úplně nejzábavnější? Takže prosím, zameťte si před svým vlastním prahem!
Nyní tedy faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty.
Tady je přece jasné, že už dnes je možné, aby zvolení politici našli způsob, jak se s tím vypořádat. Je to jeho odpovědnost. A není to jedna záležitost. Platí, co tady zaznívalo jako obraz. Ano, na fotbalovém hřišti se může intenzivní hráč pohybovat velmi hbitě od první chvíle do poslední minuty, ale nemusí se dostat k míči. Záleží na tom, jak ta práce ve výsledku vypadá, jak je schopen ji ten politik přesvědčivě sdělit veřejnosti, jak vystupuje.
Děkuji i za dodržení času. A nyní tedy pan poslanec Petr Pávek, připraví se pan poslanec Martin Baxa. Pane poslanče Pávku, máte slovo.
Děkuji za slovo. A mě se to ani nedotýká jak poslance. Ti lidé kolikrát vůbec ani nespí. To je prostě naprosto neuvěřitelné! Já nerozumím, jak se dá smíchávat pojem úvazku s výkonem funkce!
A otázkou také zůstává, kdy jindy snižovat DPH než v době, kdy se hospodářství daří a kdy můžeme podpořit veřejnou dopravu.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřila ke sněmovnímu tisku 140, což je zákon o DPH na jízdné ve veřejné dopravě. V žádném případě jsem dnes tady, paní Kovářová, neřekla, že byste nemluvila pravdu. Nebudu říkat slovo lež. Jsem přesvědčena o tom, že ten výstup z Asociace krajů bude negativní, ale nemohu hovořit pouze za sebe, byť jsou tady přítomni další hejtmani, jako Jirka Běhounek a další. Takže možná, že se i se svou faktickou přihlásí a řeknou, jakým způsobem na to nahlížejí oni. Ale ona to není pravda, paní poslankyně Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího! Nebudu více rozvádět. Je to stanovisko, které dorazilo a bylo odesláno 25. října. A úplně v závěru bych si dovolila svůj pohled z hlediska krajské samosprávy. Prosím vás, mě vůbec udivuje, že někdo tady takovýto zákon předloží. Protože tento zákon bude mít především dopad do rozpočtů měst, obcí a krajů. To znamená, že oni v rámci daňových příjmů přijdou o finanční prostředky. A jestli si někdo bláhově myslíte, že dojde ke snížení cen na jízdenkách, tak tomu v žádném případě nebude. Jestli si myslíte, že ty finanční prostředky v rámci toho DPH obdrží řidiči, tak je neobdrží. A pokud to nepokryje tu hodnotu, tak prokazatelnou ztrátou jim to doplácejí. Takže já se opravdu pozastavuji nad tím, proč tento návrh zákona tady je. A já bych byla strašně nerada, aby to vypadalo, protože slyším, že je to tímto způsobem prezentováno, že to je prostě proti tomu, že to prostě předkládá paní poslankyně Kovářová. Já jsem přesvědčena o tom, že to prostě vůbec nic nepřinese. Neucítí to v žádném případě občan, že by měl snížené jízdné. Takže já v tuto chvíli dávám návrh, aby tento návrh zákona byl zamítnut, a bude se to projednávat před třetím čtením. Děkuju vám za pozornost.
Děkuji za návrh. Ten se opravdu bude hlasovat před hlasováním ve třetím čtení.
S faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, dámy a pánové, o klid, ať se můžeme věnovat projednávání tohoto bodu!
Já to považuji za nefér útok a závist úspěšným politikům. Můj kolega Stanislav Blaha byl na operaci a dlouhodobé rehabilitaci. To je bezesporu. A navíc pan poslanec Blaha kandidoval před měsícem - a co myslíte, jak dopadl? Tak nebuďte chytřejší než voliči v Uherském Hradišti! Když se bavíme o tom pokrytectví, přece ani učitel nemůže učit, když je poslanec? To je taky placen z veřejných zdrojů. Co dělá ten člen dozorčí rady? Bez ohledu na to, jestli je to politik, nebo politiky nominovaný. To je správná otázka každého majitele, který má dozorčí radu, a má se ptát každý majitel, ať už privátní, nebo veřejný. A ne jestli je to politik. Ale to už piráti neřeší, protože populární je ukazovat na politiky. Takže správná otázka je, jestli tam ti lidé odvádějí práci. A k tomu je vlastník! V tomto případě zastupitelstvo.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Já dostávám za každou službu stejně zaplaceno a ve zdravotnictví není žádný byznys plán. A prostě stane se mi, že operuji do dvou do noci, ale stane se mi taky , že mám někdy klid.
Vy nemáte co posuzovat práci ostatních kolegů! Neosobujte si to právo, které mají pouze voliči. Jinak nebezpečně narušujeme principy parlamentní demokracie a s tím já se smiřovat nebudu.
Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Milan Feranec. Připraví se paní kolegyně Mračková.
Dobrý den, děkuji, pane předsedající. Ano, ten zákon není o zákazu kumulace funkcí, o tom rozhodují voliči. To skutečně nemáme jim do toho co mluvit. Na druhé straně je pravdou, že přece uvolněný radní, já teď budu brát Olomouc například, kde bydlím, a poslanec, je práce na full time. Oni to budou dělat dál, ze srdce, protože to chtějí dělat. To je celé.
Děkuji. Paní poslankyně Mračková Vildumetzová, faktická poznámka. Prosím.
Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, já navážu na mého předřečníka a ráda bych také zdůraznila, že tady nejde o kumulaci funkcí, ale o kumulaci odměny. Pokud tento návrh zákona bude schválen, tak 60 % odměny uvolněného zastupitele zůstane v rozpočtu měst, obcí a krajů. A tyto finanční prostředky samozřejmě pak budou využity dále.